Pan Vondráček při vydání pana kolegy Svobody říkal: "Já si myslím, že tato země potřebuje rozhodnutí nezávislého soudu, že pan Svoboda je nevinný, že je zproštěn obžaloby. Poslanecká sněmovna nemůže být nějaká schovávačka, nějaký úkryt před trestním stíháním. Nejedná se o útok na tuto instituci."
Ale byl obviněn a obžalován za hlasování, politické hlasování. To je to, v čem jsme viděli rozdíl. Stíhání za politické hlasování.
Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Tak buď je tady máme, nebo je tu nemáme. Dámy a pánové, já myslím, že každý z nás by si uměl představit příjemnější chvíli, než je projednávání tohoto bodu, komfortní není pro nikoho. Nicméně velmi rád bych se přece jenom proti některým věcem ohradil. Já naprosto chápu, že se nás snaží přesvědčit, že se ničeho nedopustili. Na to mají nepochybně právo. Ale v rámci tohoto bodu podle mého názoru nemají právo na kohokoliv útočit a já se proti tomu zásadně ohrazuji. Nebyl to nikdo z nás, kdo klamal veřejnost a obelhával i Poslaneckou sněmovnu dlouhé měsíce o skutečné majetkové struktuře Čapího hnízda. To obelhával pouze pan poslanec Babiš. Mnohokrát a mnohonásobně lhal, je to na všech audiovizuálních záznamech. To nebyl nikdo z nás. To nebyl nikdo z nás, kdo by si přivlastnil - a já teď nechávám zcela na nezávislých orgánech, zda to byl, nebo nebyl trestný čin, ale že se to stalo, o tom nelze pochybovat - nikdo z nás si nepřivlastnil 50 milionů pro malé podnikatele. To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme. Tak kde pan poslanec Babiš bere právo útočit na kohokoliv jiného, než aby pouze bránil sám sebe? A proti jeho chování a jeho útokům se chci zásadně ohradit. No to je samozřejmě pravda a je potřeba říct, co má ten audit a co měl ten audit za úkol zjišťovat. Audit měl za úkol zjišťovat a zkontrolovat, zda byly jednotlivé položky věcně správně profinancovány a zda byly věcně správně zaúčtovány. Zda to, co v té žádosti bylo uvedeno, že za ty peníze se postaví to a to, za to skutečně postaveno bylo a zda to opravdu bylo zaúčtováno tak, jak to zaúčtováno být mělo. A to až na drobné pochybení se opravdu stalo. A to byl úkol toho auditu. A zastřené majetkové struktury audit neřešil. To nebyl ten problém. Skončil bych dvěma zdvořilými dotazy, které si dovolím panu předsedovi Babišovi prostřednictvím pana předsedajícího položit. V říjnu 2015 se pokusil na rozpočtovém výboru zpochybnit mou věrohodnost a kompetenci k výkonu veřejné služby nepravdivým tvrzením, že jsem byl vyšetřován policií. A velmi zásadním způsobem tvrdil, že člověk, který byl vyšetřován policií, není způsobilý zastávat veřejnou funkci. To tvrzení bylo nepravdivé, protože já jsem nikdy ve smyslu trestního zákoníku vyšetřován policií nebyl, protože mi nikdy z ničeho nebylo sděleno žádné obvinění. Rád bych tedy položil dva dotazy: To je první otázka. Já bych si vážil, kdybyste odpověděl, a je to samozřejmě vaše rozhodnutí.
Mám zde faktické poznámky.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud by Čapí hnízdo, ta kauza Čapí hnízdo byla jednou z desítek, které tato Sněmovna měla dávno řešit, nebo vydávat někoho ke stíhání, asi by celé hnutí ANO a možná celá
Jenom krátký exkurz do minulosti. Mám pocit, že někteří poslanci si o některých jiných poslancích myslí, že si tady stojí nebo že si tady sedí na uších a možná i na mozku. Takže tyto kolegy ujišťuji, že čtyři roky tady nepracuji jen tak pro nic za nic, že si nesedím na uších, že nejsem slepý a hluchý a že si na mozku nesedím. Má na to právo, samozřejmě, ale je to jistý signál těm lidem, kteří jsou mimo tuto budovu, jakým způsobem někteří politici uvažují. Jestliže poslanec nemá zapotřebí se seznámit s předmětem, o němž hlasuje, tak opravdu není něco v pořádku. Takže toto je práce GIBSu. Je to taková ta hra mlha přede mnou, mlha za mnou. Doporučím vám, jeďte se podívat do Jeseníků, je tam velice krásná stavba pana bývalého ministra Palase. Byl tento člověk odsouzen? A to, že se tady mluví, že to je podle zákona, to je vina této Sněmovny. A my jsme tady před čtyřmi roky neseděli. Takže každý by si měl trošičku zamést před vlastním prahem. Štvanice na pana Babiše v mnohém připomíná štvanici na plukovníka Luďka Vokála. V kuloárech se tomu trefně říká válka policistů. Zpět k panu Vokálovi. Měsíc strávil neoprávněně ve vazbě. A to není moje fabulace nebo nějaká moje domněnka, to je konstatování Městského soudu v Praze, který konstatoval, že celou věc jsme přezkoumali a dospěli k závěru, že od počátku nebyly dány důvody pro vzetí obviněného do tzv. koluzní vazby. Co je zajímavé, že při rozhovorech s osobami vystupujícími v reportáži doprovázeli reportéra, no hádejte kdo? Vyšetřila komise, GIBS, Policie České republiky, jak je možné, že když byl předvolán Luděk Vokál a další spoluobvinění na soud bývalého policisty ÚOOZ pana Plaňanského, měla obhajoba k dispozici odposlechy z kauzy pana Vokála a tyto odposlechy přitom nebyly ani ve spisu? Jak se dostal na internet? Proč jsem zde o tom mluvil? Výborně.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se tu musím ohradit proti jedné věci. Možná v představách dnešního vedení sociální demokracie právní stát funguje tak, že ministři nařizují něco státním zástupcům nebo policejním orgánům.
Děkuji za slovo. I já jsem se chtěl důrazně ohradit ve dvou věcech. Jednak proti tomu označení, že jsem rozměklý. To je nám dané právo. Je to demokratická debata v Poslanecké sněmovně. A mentorovat nás a používat mrtvé z kauzy Studánka je nehorázné!
Pan poslanec Stanjura.
Já jsem rád za ta slova, co jste řekl, že tady můžeme říkat, co si myslíme. Kdo tady nedemokraticky poprvé v dějinách českého parlamentu hlasováním ukončil rozpravu? Jak jste hlasoval, pane místopředsedo? Myslím, že jste byl pro. My vám prostor dát máme, to je v pořádku. Mně to vůbec nevadí. Ale je to jenom divadlo. To jste byli ruku v ruce. Když jste nás chtěli umlčet, tak jste ruku v ruce hlasovali. My jsme přece vyzvali oba poslance, aby se vzdali mandátu a nezatěžovali Sněmovnu.
Nyní pan poslanec Vyzula.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Podívejme se na řadu příkladů ze světa. To se stále opakuje. Někdo vymyslel naprosto jednoduchý scénář, že prostě před určitou významnou politickou akcí někoho zkompromitujeme jakýmkoliv způsobem a je vyřízený. Poslední příklad prezidentského kandidáta ve Francii Francoise Fillona. Zajímá to dneska někoho? Nevíme, já tedy osobně nevím. Je to brutální útok proti demokracii, proto se proti tomu postavme.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme tedy rozhodnout o vydání předsedy hnutí ANO i jeho kolegy Faltýnka. Není to tak dávno, co se přetřásaly korunové dluhopisy. Někteří mluví o předvolebním komplotu a o potřebě sociální demokracie a některých dalších stran jít po krku volebnímu soupeři, jiní o nutnosti šetřit konkrétní kauzy. Pravdou může být obojí. Jde totiž o to, aby se všem měřilo podle stejného metru. Bohužel to, co se odehrává, trochu připomíná frašku, pokud vedle žádosti o vydání předsedy hnutí ANO a jeho kolegy Faltýnka tato Sněmovna nejedná o vydání současného premiéra Bohuslava Sobotky.
Já vás žádám o respektování času dvou minut, který je určen pro faktickou poznámku.
Škoda, přeškoda.
Děkuji, že respektujete jednací řád. Poprosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou. Připraví se pan ministr Zaorálek.
Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova pana poslance Vyzuly.
Určila a stanovila osoby, které bylo nezbytné vyslechnout jako svědky, a zajistila jejich předvolání. Od na případu zainteresovaných subjektů si vyžádala dokumenty mající vztah k zadanému úkolu. Na šesti schůzích probíhaly svědecké výslechy. Komise vyslechla celkem 26 svědků a hostů, z toho dva svědky dvakrát. Jeden svědek zaslal z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí své vyjádření písemně. Za dobu svého působení komise shromáždila 723 stránek dokumentů, z toho 169 stránek tvoří protokoly o výslechu svědka. Komise ukončila činnost ve stanoveném termínu, to jest do 12. září tohoto roku. Nyní tedy přejdu k části III zprávy, což jsou podstatná skutková zjištění. V květnu a červnu letošního roku se v některých médiích objevily informace o rozhovorech mezi Markem Přibylem, do 3. května 2017 redaktorem deníku Mladá Fronta Dnes, a Andrejem Babišem, které navozují dojem, že tento novinář disponuje neveřejnými informacemi z probíhajících trestních řízení. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Faktory ovlivňujícími činnost komise byly jednak historicky mimořádně krátká doba k naplnění jejího účelu a jednak velké množství zásadních materiálů nutných pro důkladné posouzení problematiky. Komise konstatuje, že k úniku informací z trestních spisů dlouhodobě docházelo a dochází. Jedná se o nebezpečný fenomén, který může být a je prostředkem zájmových skupin k průniku do trestního řízení, kdy následně prostřednictvím manipulativní tvorby veřejného mínění může dojít k výkonu vlivu těchto skupin, a to i s cílem ovlivňovat politickou soutěž, a tím destabilizovat demokratický právní stát. Úniky informací z trestního řízení, jejich účelová interpretace a následná cílená tvorba veřejného mínění jsou fatálním ohrožením ústavnosti. Zjištěné zásadní skutečnosti a úprava nedostatků v právní úpravě jsou tak úkolem i pro další Poslaneckou sněmovnu. Z provedeného šetření je totiž zřejmé, že k neoprávněným únikům informací z trestních řízení dochází. Oproti tomu podle současně nastavených kontrolních mechanismů prakticky nelze zjistit skutkový děj úniků informací z trestních řízení. Z provedeného dokazování lze za nejpodstatnější skutečnosti uvést následující. Jedná se především o rozlišování úniků před zahájením trestního stíhání a po zahájení trestního stíhání. Tento okamžik je rozhodný zejména s ohledem na okruh subjektů, kterým je trestní spis zpřístupněn. - Zdůrazňuji, že jsou to návrhy těch svědků, nejedná se tedy o návrhy vyšetřovací komise. b) Zaměřit se na celý soubor opatření, kdy v samotném počátku je žádoucí pořídit srovnávací analýzu evropského práva k tomu, co lze a nelze zveřejňovat a jaké povinnosti mají stanovena média či jednotliví novináři v zahraničí; neopomenout rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Primárně však věci šetřit i ve vztahu k subjektům, které řešené informace novinářům předají. Zvážit sankce za zveřejnění, pokud by veřejný zájem nepřevážil nad zájmy jinými.
Zase mířím k té policie. Maďarsko si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování služeb zpravodajských a tiskových agentur. Ale jsou jediní snad, kteří na toto mysleli. A znovu se vracím k tomu: Proč si to tam dali? Když nad tím přemýšlíte. A já to budu citovat: Vláda může uplatňovat určité zvláštní pravomoci v podnicích působících v oblasti obrany a národní bezpečnosti a v některých činnostech strategického významu v oblasti energetiky, dopravy a komunikací. Oznámí se především nabytí jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou mimo EU, jenž této osobě poskytuje kontrolu na společnosti. Proč to tam dali? A je to docela přísné opatření chránící si vnitřní bezpečnost v oblasti vojenství, v oblasti energetiky, v oblasti dopravy. Nevědí něco víc, nebo jsou prozíravější než my? Italové si to tam dali. Už si je tam dala. Ale ještě si dovolím odcitovat Maltu. Tady budu mířit možná ke kolegům z levice, kteří podporují tuto smlouvu. Proč si to tam ta Malta dala? Veřejná autobusová doprava. Proto si to tam ta Malta dala, aby to mohla poskytovat i nadále, aby mohla tuto službu poskytovat. My to tam nemáme. Malta si to dala už teď, tento problém mít nebude. Přece konkurent Budvaru není z Kanady. Tady může být první krok činěn v neprospěch naší ochranné známky a může být v rámci probíhajících soudních sporů ve světě dán argument americkým oponentům, konkurentům našeho budějovického Budvaru v rámci těchto letitých sporů. Osobně by mě zajímalo také, jak dalece jsou ochotni páni ministři české vlády se za to zaručit.
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji o něm hlasování. Návrh usnesení byl přijat. Je to hlasování číslo 118, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o posledním návrhu usnesení k tomuto bodu. Návrh usnesení byl přijat.
V podstatě kandidoval, byl znovu zvolen, znovu se stal hejtmanem a dál vykonává činnost hejtmana. Možná se dočkáme doby, kdy Česká republika bude mít historicky svého prvního trestně stíhaného premiéra, možná i prezidenta republiky, možná se vrátíme do té tzv. předlistopadové historie, že budeme s úsměškem říkat: kdo nebyl trestně stíhán nebo nebyl v kriminálu, nemůže být dobrým prezidentem, premiérem nebo vykonávat jinou veřejnou funkci. Když jsem vzpomněl - ale ne, nebudu to říkat. Je mrtev, nesluší se to. A je zase hezké na druhou stranu, že vy se o ně umíte postarat, když oni ukončí svoji aktivní službu, že nemusí skončit na úřadu práce nebo jako poradci nebo řekněme něco méně kvalifikovaného, ale že jim dáte dobrá místa na svých kandidátkách v místech, které vedou vaši bývalí kolegové. Je to od vás hezké, že se o ty lidi staráte, ale je to ke škodě bezpečnostních sborů. A co si o tom myslí občané České republiky, to se možná zeptejte jich samotných.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa.
Děkuji za slovo. Já vás dlouho nezdržím. Navážu na to, co tady říkal předřečník. Pokud jde o to, co se tady dnes projednává, tak mně není jasné, jak je možné, že pan novinář Kroupa se pohybuje po republice a má informace, které evidentně pocházejí z živých kauz, ověřuje si je, pořádá rozhovory, televizní pořady, a vyšetřovací komise se tím asi moc nezabývala. Já jenom chci upozornit, že média dneska hrají podobnou roli jako my politici. Tak jenom abychom si to uvědomili. To je celý problém. Ti, co tam sedí na těch funkcionářských místech.
Omlouvám se, pane poslanče, ale musím vás taky zreorganizovat a poslat vás na vaše místo a pustit ke slovu dalšího a tím dalším bude pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je pravda, že ta časová dotace, kterou jsme měli na práci, byla enormně krátká. Tak se to stalo i v případě odposlechů, nebo odposlechů a úniků. Nicméně uběhne několik let a ta deformace, které byli vystaveni, ta je prostě značná. Návrh řešení, to je něco jako navržení vakcíny.
My nemáme stabilní zdravotní systém poskytovatelů. Neustále cítíme a vnímáme problémy krajů, které reagují na to privatizovat, neprivatizovat, nechat pod kraji, posunout pravomoci. Belgie ne, Belgie si to ošetřila. Belgie si ošetřila i tu taxislužbu mimo jiné, oni si stanovili ještě dostupnost taxislužeb v tom duchu, že si stanovili maximální počet licencí. Ale jenom Belgie. Trošku jiné hodnoty. Když se podíváme na další státy, zajímavé je Bulharsko. Bulharsko si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o výrobu elektřiny a tepla a služby související s rozvodem energií, potrubní přepravou, uchováváním a skladováním ropy a zemního plynu včetně tranzitního přenosu. Můžete si vzpomenout příklady, kdy asi by bylo možná dobré tady toto ošetřit, ale my říkáme a věříme na liberalizovaný trh a volnou ruku trhu, která toto vyřeší. Nebylo by dobré mít tento bod i v našich výhradách, se ptám, pane ministře? Nás čeká v nejbližším období rozkvět jaderné energetiky, protože v Německu dochází k útlumu jaderné energetiky. Dokonce vláda připravuje v energetické koncepci plány na dostavbu bloků. A já to považuji za docela zajímavé. Přesto Bulhaři tomu nevěří. Asi jsou hloupí.